A pokud se povede Rusku rozdmýchat i tento požár - já neříkám, že to mají v plánu, ale stát se to může - tak máme dvě ohniska migrace. Obě dvě tato ohniska migrace skončí, dámy a pánové, v Evropě. Ale logicky nebyl důvod je nesnižovat. A nezlobte se na mě - ti, kteří kritizují náš postoj v Evropě, že jsme měli mlčet. Evropská komise už v minulosti šla do systému kvót. Tuším, že ten projekt se jmenoval Eurema. Byl na Maltě. To byl systém, kdy Malta byla zachvácena silnou migrační vlnou, a už tehdy se Evropa pokusila ty migranty proti jejich vůli dostat do jiných evropských zemí. Přesně na tom - proti jejich vůli - ten projekt zkrachoval. A my se obáváme a jsme přesvědčeni, že na úplně stejném principu zkrachuje i tento systém. A to je slučování rodin, dámy a pánové. Přes 60 % lidí, kteří přicházejí, jsou muži. Ti muži přicházejí sami. Většina z nich má rodinu. U nás, když někdo z těchto zemí požádá o mezinárodní ochranu, tak ji dostane. My postupujeme podle evropského práva. Dámy a pánové, jsme zemí, kde žije půl milionu cizinců. Jsme zemí, kde se zvyšuje počet lidí žádajících o mezinárodní ochranu. Jsou to Ukrajinci, Kubánci a další země. Ale neumíme tady za nohu držet někoho, kdo tady prostě být nechce. Existuje nějaká základní listina práv a svobod, existují smlouvy o uprchlících z 50. a 60. let, které jsou platné. A my jsme té Evropské komisi, těm našim partnerům - a znovu říkám partnerům - dali svoji pozici včetně právního rozkladu, včetně deseti otázek a říkali jsme: než budeme hlasovat, tak nám na ně prosím pěkně odpovězte. A světe div se, povinné kvóty jsou opět na stole. Toto může fungovat. To je německý model. Ale tam je jednotný sociální systém.
Kolegové v levé části sálu, prosím o ztišení.
My jsme připraveni s Němci spolupracovat. My jsme připraveni partnerům pomáhat. Ale musí tam být, dámy a pánové, vůle. My jsme nabízeli pomoc Maďarům, my jsme nabízeli pomoc Řekům, my jsme nabízeli pomoc Italům. Před třemi měsíci jsme nabídli Italům peníze, technické prostředky, lidi. Odpověď je nula. Řekové s námi nemluví vůbec. My jsme připraveni pomáhat. My jsme zemí, která je ochotná pomáhat svým partnerům.
Byly to Francie a Británie, které podporovaly letecké nálety v Libyi, které také pomohly k této uprchlické vlně. A bylo to především Německo, které svou sociální politikou, ale také výroky Angely Merkelové přispělo k tomu, že se ta vlna zvýšila. Ale my se teď bavíme o tom, jak z toho ven. Navážu na kolegu Bendla. Budeme si muset vyjasnit, pokud skutečně budeme muset některé uprchlíky přijmout, jaký bude onen klíč. Ona možná vůbec nenastane. Nedovedu si to představit a myslím si, že poté, až budeme vědět, jaký bude mechanismus toho praktického přesunu, můžeme řešit, koho přijmout.
S faktickou poznámkou pan poslanec Černoch a připraví se pan poslanec Fiedler.
Děkuji za slovo. Z analýzy Ministerstva vnitra, která je na stránkách, je jedním z bodů - vnucování závazků státu, který nechce tyto osoby přijmout, může představovat porušení zásady svrchované rovnosti států a současně zásah do jejich politické nezávislosti garantované článkem 2 odst. 4 Charty OSN. Takže toto je postoj Ministerstva vnitra, který nám dává, myslím si, že velmi reálnou šanci, abychom v té žalobě uspěli. Podání žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie a faktické nesplnění povinnosti plynoucí z obou přijatých návrhů spojené s rizikem podání žaloby ze strany Komise proti členskému státu. Samozřejmě je tam riziko, ale myslím si, že riziko v zájmu bezpečnosti českých občanů je potřeba podstoupit.
Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler a připraví se pan poslanec Bendl.
Prostě facebookový poslanec Okamura se rozhodl, že si tady svůj příspěvek přečte až do konce v rámci faktických poznámek. Ale proč jsem se ještě přihlásil k faktické poznámce. A k panu poslanci Benešíkovi prostřednictvím pana předsedajícího.
Dobře, nyní tedy neeviduji žádnou faktickou poznámku a mám zde první přednostní právo, paní poslankyně Němcová.
Vážené dámy a vážení pánové, na úvod mého příspěvku dovolte shrnutí toho, co již Poslanecká sněmovna formou svých usnesení učinila, potom některé poznámky k vývoji, který uplynul od těchto usnesení, a na závěr bych vám ráda představila podrobněji usnesení, které jsme navrhli a poslali všem poslaneckým klubům k diskusi. Na všechny, kteří mluvili o tom, zda vláda měla dostatečný mandát k jednání o kvótách na bruselském summitu, či neměla. Jestli mohu tímto utnout tu zbytečnou debatu o tom, zda Sněmovna dala dostatečný mandát vládě, nebo ne, domnívám se, že prostřednictvím tohoto textu je to jednoznačné a nemusíme v této debatě pokračovat. Usnesení, o němž mluvím, přijato 12. února, má v bodě č. 1: "Bereme informaci vlády na vědomí." To není třeba rozvádět. Mluvil o tom pan předseda Petr Fiala. I na to jsme chtěli znát odpověď, kdyby vláda přistoupila na tu diskusi, protože víme, že nějaké prostředky navýšila. Nás by zajímalo přesně, jaký byl původní rozpočet, kam se pohnul. Komu, kolik, kam a za jakých podmínek peníze byly transferovány. Jaké je tedy plnění tohoto rozpočtu. Tyto informace jsme nedostali, bod č. 3 našeho usnesení vláda nesplnila. Ten vývoj jsme zaznamenali, jaký byl. Veřejná část zprávy BIS za rok 2014 k tomu říká: Největším rizikem z hlediska členských států Evropské unie včetně České republiky se stali navrátilci z konfliktů, kteří bojovali v řadách Islámského státu nebo Fronty pomoci. Jedná se o radikály, kteří disponují válečnými zkušenostmi, kontakty v mezinárodních džihádistických sítích a zpravidla motivací provést teroristické útoky na území svých domovských zemí.
Jenom bych chtěl k Turecku říct, že my tady máme strach z dočasně umístěných několika tisíc běženců, kteří možná budou, možná nebudou muslimové. Připomínám, že Turecko má bezmála 80 milionů obyvatel. Nebo možná podporovaly, já teď nevím, jestli nezměnily názor. To jenom na dokreslení tohoto. To znamená, my Turecko neodkopáváme, ale jsme si vědomi rizik, které by právě přineslo jeho plnohodnotné členství. No a právě proto, že jsme si toho byli vždy vědomi, tak nemáme teď tu potřebu jako někteří další v migrační krizi hlasitě křičet zastavte to!, protože samozřejmě jsme si toho byli vědomi velmi dávno a systematicky, systematicky toto prosazujeme. Těm právě stačilo, že Turci uskuteční reformy a jsou dostatečně kapitalističtí, a tedy zřejmě mohou vytvořit dobrou protiváhu proti podle nich už tak příliš socialistické Unii. Mnoho lidí je rozčileno, že Evropská unie se rozhodla tyto běžence přidělovat do jednotlivých států pomocí povinných kvót. I mně to vadí, a proto navrhnu, aby tato Sněmovna podpořila snahu slovenského parlamentu vystavit tomuto rozhodnutí Rady ministrů tzv. žlutou kartu. Žlutá karta je mechanismus, který právě přinesla Lisabonská smlouva a který umožňuje národním parlamentům mluvit do dění v Evropské unii. Jak ovšem říká klasik, rozčilení není program. Je třeba si uvědomit, že jakkoli kritizujeme toto konkrétní rozhodnutí Evropské unie, sami se při řešení migrační krize bez Evropské unie neobejdeme. Neubráníme sami své hranice, nezastavíme proud migrantů v zemích, kde vzniká. Nebudeme mít dost financí a sílu hledat řešení na globální úrovni. To, co KDU-ČSL od počátku prosazuje, je hledat odpovědi na otázky migrace v rámci celé Evropské unie, a to takové, které nebudou řešit pouze a jenom důsledky, ale zejména příčiny tohoto problému. Podle nás to Evropská unie vzala ze špatného konce. Nemělo se začít kvótami, nemělo se začít na území Evropské unie, ale naopak, mělo se začít zastavením migrace, mělo se začít v zemích původu těchto běženců. Nyní už Evropská unie takový plán má, nadále nicméně nesouhlasíme s povinnými kvótami, které jsou v něm na prvním místě. Ale souhlasíme se vším ostatním. S bojem proti pašerákům lidí, s urychleným vracením ekonomických migrantů, s detenčními zónami na hranicích Schengenu, s investicemi do táborů v regionech právě těchto konfliktů a s posílením stability těchto zemí. Je třeba zásadně změnit evropské azylové právo, kterým je vázána právě i Česká republika. To bylo totiž koncipováno pro přijímání stovek, možná jednotek tisíců politických uprchlíků, ne pro statisíce až miliony běženců. Ale samozřejmě podstatně méně efektivně a bude to podstatně dražší než se soustředit na investice do zemí těchto konfliktů, do uprchlických táborů v těchto zemích. Prostě je to levnější a efektivnější řešení. To říkají populisté. Ale jak se říká, nejhoršího omylu se dopouští ten, kdo v obavě, že může učinit pouze málo, nečiní nic. My chceme udělat alespoň to, co učinit můžeme, a rádi budeme spolupracovat se všemi, kdo přijdou s dalšími konstruktivními návrhy na řešení tohoto opravdu velmi palčivého problému. Masová migrace je velký problém, musíme ho ale řešit, a ne se jím strašit. Dámy a pánové, dovolte mně ještě několik málo poznámek k tomu, co tady říkali předřečníci. Já velmi často s panem prezidentem Zemanem nesouhlasím. Ale velmi často s ním také souhlasím, a myslím si, že máme podobné názory zejména na problematičnost soužití různých kultur na jednom území. Tady se s ním poměrně vzácně a poměrně dost, neříkám stoprocentně, shodnu. Zajímalo by mě, co tehdy pan prezident, aniž bych se do něj chtěl navážet, to v žádném případě, dělal špatně. Nám to ale umožnilo, že máme zkušenost, a tu zkušenost musíme využít. Tu zkušenost musíme využít, protože pokud zase uděláme něco špatně, tak příští generace nám to už nemusí odpustit. Druhá poznámka, a myslím si, že bude poslední, je k bohatým arabským státům.
Na této úrovni zcela zjevně chybí ten systém, který zažíváme běžně, každodenně v tomto parlamentu. Co je jeho podstatou? Řada lidí v České republice léta připomínala, že správnou metodou integrace je hledání toho nejmenšího skutečně společného jmenovatele těch zemí.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jako vy všichni poslouchám celý den různé návrhy na opatření, co všechno bychom mohli udělat.
Děkuji za faktickou poznámku i za dodržení času.
Ale říká, že tento důvod je proto, že bychom byli vyloučeni z další debaty. Kdo vám to řekl? Nebo to je váš odhad? Nebo nám tím někdo hrozí v Evropě? Pokud máme nějaké legální legislativní prostředky opravné nebo soudní, tak je přece můžeme použít. A kdo nám tedy říká, že když dáme žalobu, že nás vyloučí z další debaty? Kdo to jsou oni?
Děkuji.
Prosím o tuto odpověď, protože si myslím, že se na to odpovědět dá.
Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Ano. Tento návrh usnesení zní takto: Poslanecká sněmovna přijímá toto usnesení k aktuální situaci v oblasti migrace a k jejímu řešení v rámci Evropské unie. Rozhodnutí států Evropské unie týkající se migrace se nyní musí zaměřit zejména na systémové příčiny selhávání Evropské unie při odhalování a eliminaci nelegální migrace. Tato opatření mají vést zejména b) aby dále omezovala nezákonné průvodní jevy migrace, jako je zejména pašování migrantů. Zdůrazňuje právo každé země zvolit si způsob a parametry pro tzv. ekonomickou, státem kontrolovanou a řízenou migraci a konstatuje, že ekonomická migrace nemůže být prostředkem k dorovnání demografického deficitu v České republice, a za hlavní nástroj pro udržení velikosti české populace považuje komplexní a aktivní prorodinnou politiku. Žádá vládu, aby postupovala v souladu s tímto usnesením.
Děkuji. Děkuji paní poslankyni za přednesení toho usnesení. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
První bod: Poslanecká sněmovna trvá na odmítavém postoji k povinným kvótám pro rozdělení uprchlíků v jednotlivých - Protože byla Česká republika v této otázce přehlasována na zasedání ministrů vnitra, žádá Poslanecká sněmovna vládu, aby se připojila k podání žaloby k soudu Evropské unie."
Když se podívám na tu tabuli vlevo nebo vpravo, to je jedno, bod 2, vyšetřovací komise Česká pošta, já to nebudu brát kolegyni Havlové, ona se určitě ozve, až na tento bod dojde. Slyšel jsem tady několikrát padni komu padni, tak já doufám, že to bude platit, až dojdeme na ty vyšetřovací komise.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Seďa, po něm s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek.
Děkuji, pane předsedající. Já mám dvě poznámky. První poznámka, chtěl bych osvěžit paměť panu předsedovi poslaneckého klubu ANO 2011 prostřednictvím vás, pane předsedající.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek.
O tom střetu zájmů. Rozumím všem stranám, které tady vystupují, ať už minulé, nebo současné. Tak proč tedy o situaci v České poště jednalo předsednictvo Bezpečnostní rady státu? Já to třeba osobně nevím. Možná je to tajné a nebudu se zlobit, když se to ani nedozvíme.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já chápu institut vyšetřovací komise jako institut mimořádný, který má nahradit nebo řešit věci, ve kterých normální systém, státní systém selhal. Ale aby takový institut mohl vzniknout, musím já jako poslanec vědět "Why? Já tady sedím a do této chvíle nevím, co je důvod pro to, abychom zřídili vyšetřovací komisi na poštu. Protože jinak bych mohl říct, že můžeme zřídit vyšetřovací komisi na Lesy České republiky, a nic nezdůvodňovat. V okamžiku, kdy uslyším důvod, proč se má komise zřídit, a ten důvod pochopím, budu pro ni hlasovat. V okamžiku, kdy je to jenom požadavek, aby se něco takového zřídilo, nezlobte se, to není správně, to je v rozporu s tím, proč tady jsme.
Nebo nejste schopni v rámci svých dozorčích rádců, které máte ve společnosti, říct, co je tam špatně, a podobně? Třeba nevyhověl něčím nebo by měl vyhovět do budoucna a podobně.
Děkuji panu poslanci Bendlovi.
Jedna vládní strana si myslí, že vláda není schopna získat informace o tom, jak funguje Česká pošta. Já myslím, že tu absurditu už popisovali dneska mnozí, kteří k této věci vystoupili. Ale vláda má úplně všechny nástroje, protože se nejedná o privátní podnik! Ale je to státní podnik! Takže kolegové z hnutí ANO, kdo selhává, jaké informace nemáte? Kdo vám je nepodává? Kdo řídí Českou poštu? A místo toho musí přijít Poslanecká sněmovna a musí zřídit vyšetřovací komisi. Sice nevíme k čemu, my si mnozí myslíme, že to nebude 300 metrů kubických té mlhy, ale mnohem více. Mně to tedy divné připadá. To je proti té proceduře.
To jsou přednostní práva, která mám. Chviličku ještě počkám, než dohovoříte. Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Bohužel tu není řada klíčových ministrů, není tu premiér. Vláda pokračuje v praxi, kdy v otázkách migrace a obecně zahraniční politiky komunikuje velmi málo nebo vůbec ne. A to jsme ještě svědky toho, že každý ministr si říká, co chce, přitom si ani mezi sebou nesdělují zásadní skutečnosti a premiér pro jistotu mlčí nebo mění názory každý den. To se neděje a většina jednání, která vůbec v Poslanecké sněmovně máme a která se týkají zahraniční politiky nebo evropské politiky, jsou vyvolána z řad opozice. Tato její nečinnost neohrožuje jenom řešení migrační krize, ale především ohrožuje budoucí možnost obhajoby našich zájmů v Evropské unii.
K tomu tedy řeknu pár slov. Představitelé italské, egyptské, libyjské vlády prohlásili, že středomořské zločinecké gangy pašují do Evropy mezi uprchlíky bojovníky Islámského státu. Proto navrhuji toto usnesení. Poslanecká sněmovna žádá vládu o podrobnou informaci o dosud poskytnuté přímé humanitární pomoci v uprchlických táborech mimo území Evropské unie, které byly poskytnuty z rozpočtu ČR. Poslanecká sněmovna konstatuje, že je připravena na žádost vlády schválit nutné změny v příslušných kapitolách státního rozpočtu i na rok 2015 tak, aby vynaložené peníze přispěly k zadržení migrantů mimo území ČR. Žádám vás, dámy a pánové, o podporu tohoto našeho usnesení.
Děkuji paní zpravodajce. Nyní s dalším návrhem v podrobné rozpravě paní poslankyně Chalánková, připraví se pan kolega Marek Černoch. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám přednesla návrh usnesení, který předkládám za TOP 09, ale také za širší počet poslanců, neboť jsem si vyjednávala podporu také s jinými politickými stranami a s jinými poslanci různých politických stran. b) že rozhodnutí týkající se řízení masivních migračních toků jsou takovými klíčovými rozhodnutími; Rozhodnutí států EU, týkající se migrace, se nyní musí zaměřit zejména na systémové příčiny selhávání EU při odhalování a eliminaci nelegální migrace. Orgány EU musejí mít ve výhledu promyšlenou, dlouhodobě platnou koncepci, která bude vycházet z příčin migrace a bude se snažit jí předcházet a ji minimalizovat. Tato opatření mají vést zejména c) k ustavení efektivního způsobu navracení osob, které se nekvalifikují k udělení mezinárodní ochrany. b) aby dále omezovala nezákonné průvodní jevy migrace, jako je zejména pašování migrantů.
Faktickou poznámku pan poslanec Ondřej Benešík, připraví se pan poslanec Marek Černoch.
Jenom krátce bych okomentoval.
Já prosím o to, abychom věnovali nejen pozornost, ale také podporu těmto návrhům usnesení.
Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Chalánková.
Dovolte, abych ke svému usnesení načetla drobnou opravu právnického charakteru.